Současně ale jsme ti, kteří ctí zákon a ctí právo, možná ještě víc než kdokoliv jiný, právě proto, že se na nás tím spíše poukazuje. Já jsem totiž přítelem řádného projednání, ne nějakého netrpělivého tlaku na mandátový výbor. Nevyvíjejme tento tlak na to, aby se věci urychlily! Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Bartošek. Očekával jsem, že se ještě diskuse rozvíří.
Proto tam došlo k tomu jistému přerozdělení náhrad mezi církvemi.
Jen stručnou reakci na pana poslance Ferjenčíka. Tuším, že to byli baptisté, nejsem si úplně jist. Odmítla to, leč respektovala to uspořádání u všech ostatních církví. Říkat tomu dnes držhubné je ve vší úctě podle mého názoru urážlivá devalvace procesu, kdy skutečně došlo a dochází k oddělení církví od státu. A těžko by na to dosáhla z vlastních členských příspěvků. A to je to, co vám nejvíce vadí, milí komunisté ve všech politických stranách. Vám ani tak nevadí ty peníze, vám vadí, že významná část občanské společnosti, antikomunistická logicky, bude na tom státu nezávislá. A k tomu došlo.
V této fázi nemám žádné další přihlášky do rozpravy, takže rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Pan navrhovatel? Prosím. Pan předseda Kalousek navrhl zamítnutí předloženého návrhu. Návrh na vrácení k dopracování nepadl. V tom případě se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve bychom rozhodli o přikázání garančnímu výboru. Návrh z organizačního výboru je na výbor rozpočtový. Návrh přijat nebyl. Takže budeme hlasovat o původním návrhu, aby garančním výborem byl výbor rozpočtový. Kdo je proti? To je návrh z organizačního výboru. Pokud ne, tak budeme hlasovat o přikázání ústavně právnímu výboru jako výboru dalšímu. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Budeme pokračovat bodem 13, což je Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Zakázat propagaci a šíření nenávistných ideologií je náš dluh k odstranění nedostatků platného zákona, který neřeší otázku ideologií propagujících nenávist ke skupinám lidí na základě rasy, pohlaví, víry či národnosti. Zde nejde totiž jenom o nenávistné a nepřátelské ideologie, které již existují a které jsou všeobecně známé, ale jde i o takové, o kterých možná ještě nevíme, které k nám mohou být importovány v budoucnosti anebo které mohou teprve vzniknout, ať již se budou ukrývat pod nejrůznějšími "-ismy". Je to náš závazek vůči voličům, že budeme dbát na bezpečnost této země a jejích občanů. Dostojme tedy tomuto závazku napříč politickými stranami a podpořme tuto novelu. Naši občané si to opravdu zaslouží.
Pavel Foltán, navržen klubem ANO, Jana Gáborová, navržena SPD, Michal Pehr, navržen KDU-ČSL, Václav Snopek, navržen KSČM, Zdeňka Štěpánková, navržena ODS, Jiří Táborský, navržen Piráty, a Petr Žantovský navržen hnutím ANO Jak jsem řekl, zákon způsob volby nestanoví, volební komise navrhuje volbu tajnou.
Já otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Eviduji přihlášku k faktické poznámce. Děkuji panu poslanci Tomáši Martínkovi. Kdo dál do rozpravy? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky Pane předsedo, máte slovo k úvodnímu vyjádření.
Děkuji za slovo. U Rady státního fondu kultury České republiky mohu konstatovat, že Sněmovna volí z nominací, z návrhů, které nám zasílá ministr kultury. Zvláštní zákon nestanoví způsob volby, i tady volební komise navrhuje volbu tajnou dvoukolovou. Měli bychom vybrat nebo označit maximálně 13 z nich. A snad pro formu tedy připomenu: Ta ostatní jména, je to trochu nepříjemné, je to možná důvod k diskusi o elektronické volbě, ale aby ty lístky byly platné, ta zbývající jména na lístku musíte označit křížkem. To znamená, mělo by být maximálně 13 kroužků a zbylá jména označená křížkem, jinak bychom museli na volební komisi ty lístky považovat za neplatné. Nyní tedy, pane předsedající, prosím o otevření rozpravy ke kandidátům i k návrhu na způsob volby a poté opět prosím, abychom hlasováním rozhodli o tajné volbě.
Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu, vidím přihlášku předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury.
Děkuji za slovo. Tady navrhuje ministru kultury, aby nám to zjednodušil, tak na 13 pozic nám dá 24 jmen. A já jsem se ho chtěl ptát třeba na jeho doporučení. Omluven, já tomu rozumím. Tak já tedy navrhuji, abychom volili, až tady bude. Je to složitá volba, mám zájem... Takhle nezvolíme nikoho, pravděpodobně, a kdo za to bude moct? No zase Sněmovna nezvolila, máme tam neobsazené funkce. Děkuji.
A podmínkou by byla přítomnost pana ministra. Já vás samozřejmě nejdřív odhlásím, požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Tím také bod 53 pro tuto chvíli končím.
Když byl strýc živ, a tehdy se mluvilo ještě hodně o Grebeníčkovi jako o takovém příkladu toho, jakým způsobem se chovali v minulé době komunisté vůči svým vězňům, a byl vydáván za odstrašující příklad. On říkal: "Nevěř tomu, co se říká. My jsme vždycky věděli, co udělá, na rozdíl od těch ostatních. Ten člověk byl jenom nakažený komunismem. A já osobně," to teď cituji svého strýce, "bych byl rád, kdyby z toho odešel, protože tenhle ten člověk to dělá z přesvědčení a dělal z přesvědčení." Co však říkal, je, že se nesmí mobilizovat, nesmí se mobilizovat proti komunistům, ale proti té jejich klíčové myšlence. Pokud se kterýkoliv z nich dokáže této věci vzdát, tak přestává být komunistou a začíná být levicovým představitelem, se kterým je dobré jednat. A já osobně bych si přál, aby taková byla i celá komunistická strana u nás, protože v jiných zemích se od této věci komunisté distancovat dokázali. Já jenom, aby to bylo ještě v souvislosti s tímto zákonem, ať tento zákon schválíme, nebo neschválíme. Nechci se vůbec odvolávat, soudy rozhodnou vždycky, jak chtějí, nikdy nevím, jak to může být, jenom pravdu nezměníme. A zcela určitě jsou také ti, kteří ten majetek nějakým způsobem zneužijí. A ta bude tehdy, až se všechny ty finanční náhrady nějakým způsobem vyřeší, vyplatí nebo zdaní. A to považuji za správné. Myslím si, že je dobré, že se tady nastavil směr odluky církve od státu, myslím si, že máme jako Poslanecká sněmovna právo se zabývat zákonem, i když je nesmyslný z pohledu mnoha lidí, kteří tady jsou. Ať tento zákon dopadne, jak dopadne, tak pravdu nezměníme. Já doufám, že ty komunistické myšlenky, které jsou bez třídního boje a nenávisti, převáží to, co z komunistů dělá tu stranu, se kterou my jako KDU-ČSL nemůžeme jít do opozice ani do koalice. Ať se tedy správně rozhodneme, a ať hledáme ty cesty vždycky pod zorným úhlem toho, co přesahuje dnešní den.
Děkuji.
Děkuji. Řeknu jenom svůj názor. Respektive, chci připomenout, o čem budeme hlasovat. Takže já bych posuzoval obsah toho zákona ne podle toho, kdo ho předkládá, ale o co se tam jedná.
Řešíme náhradu za ukradený majetek a málo se tady řeklo o tom, kdo ho ukradl, komu ho ukradl, proč ho ukradl. To není pravda. A druhá poznámka. Tak jste ho pro jistotu někam schovali? Že bychom se ho třeba ptali?
Pro nově příchozí zopakuji, že... Kdo je proti tomuto návrhu?
Proto jsme šli onou cestou, že dojde v tomto směru k odluce státu a církví, k tomu, že dojde k oddělení financování ze státního rozpočtu, hospodářského zabezpečení církve, platů duchovních. Jsou to ti papaláši církví, kteří jsou příliš bohatí, kterým jsme se rozhodli něco vracet, tak se do nich musíme pustit a musíme jim něco sebrat. Je to podobně nesmyslné, jako když se tady prosadilo zdanění náhrad poslancům. Pokládal jsem to za stejnou hloupost. Poslední poznámka, kterou bych rád ještě přičinil k tomu návrhu a k tomu, proč se domnívám, že má být zamítnut, a proč jsem hluboce přesvědčen o tom, že pokud by ho náhodou Poslanecká sněmovna schválila, tak bude rozhodně odmítnut Ústavním soudem. Ale ono samozřejmě bylo řečeno, co bude vydáno. Jenom to bylo řečeno tak, jak to zákony mají říkat na základě obecných kritérií, co bylo zabráno po roce 1948, co vlastní stát nebo obce nebo - a to je ta poslední věta, která, myslím, že musí zaznít - co bylo po roce 1991 protiprávně, v rozporu s tehdejším zákonem o půdě, převedeno na jiné subjekty, přestože tehdejší zákon o půdě, protože se právě čekalo, až budou přijaty církevní restituce, jednoznačně řekl, že majetky církví, které byly ve vlastnictví církví a náboženských společností do roku 1948, jsou blokovány. Já do nich samozřejmě nevidím detailně, dílčím způsobem. Netuším, kdo má pravdu, netuším, kdo je vyhraje, to uvidíme. A samozřejmě nebylo řečeno, co bude vydáváno. A celé řadě chyb, protože napsat do zákona všechny parcely, které mají být vydány, je nesmírně obtížné. Ale právě proto, že jsme věděli, jak složité a nepřesné jsou výčtové zákony, tak jsme vždycky říkali: bude tam jenom obecný princip, na základě kterého se vydává, a nebudeme dělat výčtový zákon. Ano, obecné principy tam samozřejmě jsou, na základě těchto obecných principů je možné žalovat a uvidíme, jak to dopadne u soudu. Je nutné tam, kde jste nebyli schopni vydat pozemky za restituce ze začátku 90. let, vyplácet plnou hodnotu odpovídající dnešní ceně, a ne nějakou obskurní cenu z roku 1990 navyšovanou možná o inflaci. Tak tolik snad k vystoupení. Doporučuji, abychom se tímto návrhem zákona nezabývali. Je to opravdu hluboký nesmysl, který pokud bude schválen, tak nepochybně bude zrušen Ústavním soudem a budeme se tím jenom zdržovat a je to jenom snaha naklonit si komunisty. A doporučuji vám, nesnažte se naklánět komunisty.
Nyní s řádnou přihláškou do obecné rozpravy pan poslanec Leo Luzar. Připraví se pan poslanec Marek Výborný. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já začnu tam, kde kolega Marek Benda skončil. Možná že mají pravdu. Ale není přece možné zákonem, který má odčiňovat zlo, způsobovat zlo nové. Možná ne osobní, ale cítí to jako křivdu a je to problém.
Až doběhnou ty splátky, tak všechny církve v České republice budou plně samofinancované. Každý poslanec si podle svého svědomí rozhodne, co je pro něj důležitější, a uvidíme, jak to tady dopadne.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Čili jak je to vlastně s tou retroaktivitou a s těmito záležitostmi.
Děkuji. S přednostním právem pan předseda Bělobrádek.
Jsou skutečně nespravedlivé především vůči katolické církvi, která nedostala odškodnění ani za to, že stát využíval výnosy z toho majetku po dlouhá desetiletí a to, co vracel zpátky, byla jenom část. To znamená, stát byl vysoce ziskový. Není to věc náboženská, není to věc politická, ale právní. A to, co je možná dobré také říct, že ne všechny křivdy minulosti jsou napraveny. Je to věc právní. To je potřeba si také uvědomit.
Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já budu opravdu velmi stručný. Víte, tady se pořád argumentuje Ústavním soudem. Ano, tak se bavme o těch křivdách. Já se ptám, kdy budou napraveny křivdy z doby privatizace. To je přece zásadní věc!. Chcete, abych tady opakoval, co se stalo s Ostrojem Opava? Chcete, abych opakoval, co se stalo s Vodotechnou v Českých Budějovicích? Kdo ji vykradl? To není křivda na těch lidech, protože byli ze zákona ručitelé za tu daň? Vy si myslíte, že to těm lidem nevadí? No vadí jim to, je to křivda! A to je proces privatizace. Nikdy jste nesáhli na to, abyste se tím zabývali. A kolik lidí bylo poškozeno právě privatizačním procesem? Tak se tady nebavme o tom, jestli tohle je možné, nebo není možné. Je to možné!
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo, že jsem se k němu dostal. A já bych si dovolil říct, že takovým tím samým počátkem byl Lenin a příběh vztahu Lenina k církvi hned poté, co v Rusku zvítězila revoluce.
A bylo jim to úplně jedno. Můžeme si je tady vyčíslit. Ale ne peníze katolické církve, která byla tak velkodušná, ale peníze státu. A navýšené peníze státu, protože se přece dává tento majetek státu. Ale tady zazněl z pravé strany spektra takový povzdech. Já vám jeden takový osud tady řeknu. Pozemek jsem řádně zaplatil a využíval. Podal jsem sice dovolání k Nejvyššímu soudu, ale jistě víte, jak soudy ve věcech žalob v rámci církevních restitucí rozhodují. Já svou situaci, když jsem přišel o pozemek, považuji za velikou křivdu vůči mně." Tolik citace tohoto občana, konkrétního občana s konkrétním jménem. Ne nějakého imaginárního možného poškozeného. Nicméně zatím není legislativní mechanismus, který by na tyto případy pamatoval. Ale spíše budeme muset vytvořit nějaký legislativní právní rámec, kterým tyto situace pokryjeme. Musím říct, že je to věc, se kterou předkladatelé zákona o majetkovém vyrovnání nepočítali. A tento konkrétní občan České republiky, konkrétní pán Havelek, to cítí jako obrovskou životní křivdu.
Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní mi dovolte přečíst několik omluv.
Já si dovolím mít na předřečníka jednu otázku a pak bych rád zdůraznil jednu věc. Ta otázka zní. Co z toho bude mít? Zákon byl schválen o dva hlasy.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Vážený pane Kalousku prostřednictvím pana předsedy, byl jsem vyzván, jak pomůžeme tomu chudákovi panu Havelekovi v jeho řešení. Ano, on požaduje spravedlnost a požaduje náhradu. Pokud jste ho chtěl slyšet, máte ho.
Děkuji.
On v té době nebyl členem našeho klubu, my jsme ho z našeho klubu vyloučili. Tento argument prosím nepoužívejte. Členem našeho klubu byl jeden kalendářní den, rychleji jsme to nezvládli zúřadovat. Ale podle Ústavy mandát nepatří straně, jak by to měli rádi komunisté, ale patří to konkrétnímu člověku, každému z nás.
Ano, samozřejmě, církevní restituce neupravuje právo Evropské unie, nijak se jím nezabývá. Ale to nic nesvědčí o tom, jestli je to ústavní, nebo neústavní, a myslím, že je zcela zjevné, že to ústavní není. Říkat rozdělení - a on to tady naznačil pan poslanec Luzar se svou obvyklou razancí, že se jednalo o úplatek ostatním církvím a zřejmě všichni účastníci dohody by měli být stíháni za nepřímé nebo přímé úplatkářství. Pak posléze vznikaly různé oddělené evangelické, nebo evangelikální, nebo jak je chceme nazvat, církve. A mnohdy docházelo k situaci, že když v dané obci, v daném městě byla v tu chvíli podstatná komunita tu husitů, tu jiných typů kališníků, tak se jim předala místní kostelní budova. Odpovídalo to nejenom té historické držbě, ale také tomu, že církve jsou nějakým živým organismem ve společnosti obsahujícím nějaké - teď nechci říkat členy, protože členy je špatné slovo, ale nějaké věřící. A že si tím pádem přerozdělují v tomto směru věci, které slouží a fungují pro podporu kultu. Můžeme se podívat, jaké platy tehdy a celou historii dával církevním představitelům. Můžeme se podívat, jakým způsobem pak stát dohlížel na církve, kde byl nezbytný státní souhlas. Bylo úplně jedno, jestli si nějakým způsobem církev vybírá své představitele sama.